Nepřiměřené penzum povinnosti vyplývající z nové právní úpravy pro znalce a tlumočníky. V neposlední řadě drakonické sankce ukládané na základě objektivní odpovědnosti za souběžného vypuštění limitace správního trestu. A byly zmíněny některé výhrady týkající se... takové dílčí problémy. V diskusi zaznívaly rovněž hlasy podporující přijetí navrhovaných zákonů zejména s ohledem na nutnost přijetí nové právní úpravy s akcentem na stáří dosavadních zákonů.
Děkuji panu senátorovi. A dále je pan kolega Vít Kaňkovský, jestli se bude chtít vyjádřit.
Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem tady řečnila hodně k tomuto zákonu. V létě 2018 jsme připravili v úzké součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti komplexní pozměňovací návrh, který se týká nejenom znalců, ale i tlumočníků, a toho sněmovního tisku 73, to znamená souvisejících změnových zákonů. Myslím si, že s nimi byl nakonec vysloven... Jak některé soudní procesy se protahují a jak potom na to doplácí i běžný občan. Protože pochopitelně když je někdo buď zproštěn, nebo když se dlouho soudí, potom žádá o odškodnění stát, tak nakonec to zaplatíme my všichni. Čili opravdu to šlo, tento zákon, napříč politickým spektrem. Navíc používá argumentaci, která je částečně i neobjektivní, protože kritizuje něco, co v tom návrhu bylo přiloženo.
Děkuji paní Heleně Válkové. Ptám se, jestli má zájem pan kolega Vít Kaňkovský, ale toho tady nevidím. V tom případě otevírám rozpravu. Ale do rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám. Tak s přednostním právem pan kolega Michálek, poté pan kolega Marek Benda. Ne, tak dobře, tak pan kolega Benda, potom pan kolega Michálek.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, ministryně, dámy a pánové, já snad jenom stručně chci zdůvodnit, proč my nepodpoříme původní usnesení Poslanecké sněmovny a budeme hlasovat v tomto případě se Senátem. Já bych skoro řekl, že to dokonce není vina ani nikoho z těch, kteří jsou dnes tady v sále přítomni. Nová paní ministryně za to nemůže. Nepochybně paní kolegyně Válková ve snaze opravit návrh zákona připravený panem ministrem Pelikánem odvedla velké množství práce. A já ho nijak nezpochybňuji.
Tento materiál jsme začali jednat v červnu loňského roku. Ministrem spravedlnosti tehdy byl pan ministr Pelikán. Válkové krásné prázdniny, že určitě ona bude ten, kdo to bude muset odpracovat, protože pan ministr už měl sbalené kufry a věděl, že na ministerstvu dlouho nebude. Dovolím si ještě malou vsuvku ke své poslední předřečnici, a to paní kolegyni poslankyni Richterové. Ano, paní kolegyně, máte absolutní pravdu. Dalo se tomu zabránit. Ale ono se tomu dá zabránit i dnes už jenom tím, že na přehlasování by musel být 101 poslanec.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
To je naprosto zjevný dvojí metr, shodnu se se svými předřečníky.
Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou.
Tady opravdu nejde o obchod. A já odmítám to, že je to špatně napsaný zákon. To není špatně napsaný návrh. To za prvé.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek. Stále jsme v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.
Musím kolegy zklamat. Myslím si, že by nás asi neměli soudit podle svých měřítek.
Není mi lhostejné, že naše pozměňovací návrhy, které jsme předkládali, byly prostě smeteny ze stolu. Jsem ráda, že Senát znovu upozornil, že opravdu ty chyby jsou závažné. Je to pro nás jediná možnost, aby skutečně nedošlo i k významnému ohrožení veřejného zájmu. Stejně tak si prosím představte, že komerční tlumočníci, kterých je samozřejmě většina, kteří pracují na volném trhu, komerční tlumočníci mají úplně jiné sazby, než za jaké dnes tlumočí ti tlumočníci soudní. Jen malá část tlumočníků dělá oboje. A zase, už to tady zaznělo, že právě třeba to ohodnocení není dneska dostatečné. Zkrátka ta psychologická zátěž je také nezanedbatelná. A toto je standardní agenda soudních tlumočníků. A ten návrh zkrátka ty sankce ještě zpřísňuje, a přitom vlastně neošetřuje práva. Jednak už to je ta zmiňovaná archivace, ale jde i o další věci. Ještě jednou zdůrazňuji, pokud dojde k nedostatku tlumočníků pro určitý jazyk, tak vlastně potom budou orgány veřejné moci odkázány na to, že budou jednorázová ustanovování. Poslední bod. I těchto tlumočníků je už dnes nedostatek.
To byla poslední vystupující v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že ty tři zákony jsou natolik provázané, že jeden bez druhého nemůže být, takže zvažujte pečlivě, jak to tedy je. A chtěla bych poděkovat Pirátům za překvapivý konstruktivní názor, který tedy oceňuji, a myslím si, že vždycky musíme myslet na to, co je podstatné a co je nepodstatné. A tady paní profesorka to řekla jasně.
Děkuji. Já už jsem zagongoval, pane senátore, takže pravděpodobně bude trochu větší hluk.
Tady je potřeba si uvědomit, že znalec není tlumočník, a naopak. Každá taková profese má svá specifika. Ta vyžaduje víc než pouhou jazykovou kompetenci. Možnost odmítnout tlumočnický překladatelský úkon je nepřiměřeně omezena. Dalšími členy jsou vzdělávací instituce a skupina senátorů. Dalšími členy jsou vzdělávací instituce a skupina senátorů.
Tak nyní pan poslanec Martin Baxa, připraví se paní kolegyně Richterová.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona, který v tuto chvíli projednáváme, tedy o soudních tlumočnících. Já nejsem expertem na tuto oblast, nejsem soudním tlumočníkem, ale byl jsem v této věci osloven odbornými složkami z jiného důvodu. Tak to jenom ke kontextu toho, jak jsem vlastně já byl v této záležitosti osloven. Ústav translatologie považuje za důležité tři klíčové připomínky k této legislativě, a to: Druhá připomínka, velmi závažná, se týká možnosti odmítnout tlumočnický a překladatelský úkon. Tato možnost je v navrženém zákoně nepřiměřeně omezena, ze strany státu neexistuje garance stálého přísunu zakázek a většina tlumočníků nebo překladatelů tak zároveň vykonává jiné zaměstnání nebo samostatnou činnost. Novela neumožňuje odmítnout zaměstnanému tlumočníkovi nebo překladateli úkon, který má být proveden v jeho pracovní době. Závažné je také to, že tlumočník nemůže odmítnout úkon, na který se necítí odborně kompetentní. A pak bych zmínil třetí připomínku odborníků z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a to je maximální sazba pokut za přestupky. Vůbec by mě nenapadlo, že něco takového vůbec je možné. Tak tolik tedy na úvod vyjádření Ústavu translatologie. Podle nich je návrh zákona o tlumočnících postaven tak, že se opírá o nesprávná vstupní východiska a podklady. Tlumočníci a překladatelé jsou samostatnou profesí a odborností, která má jasné standardy, etické zásady, předpoklady kvalitního výkonu, nutné zázemí, hodnoticí kritéria a je samostatným oborem vysokoškolského studia.
Za minutový rozdíl mezi nákupem a evidováním v EET pokuta 3 tisíce. Opravdu vám to přijde správné? To opravdu není přátelské podnikatelské prostředí. To není ta správná atmosféra v naší zemi pro rozvoj podnikání. A přístup Finanční správy možná někdy naopak adorujete. A vše to zapadá do mozaiky cíleného postupu a tažení proti svobodnému podnikání. Pravomoc státních orgánů a kontrol a jejich nadužívání se zvyšuje. Státní moc v podobě Finanční správy dostává zelenou v čemkoliv, jen aby se mohlo vedení resortu chlubit zvýšeným výběrem daní. I v novém daňovém řádu, který nás čeká k projednávání, je prodloužení vratek odpočtu DPH z 30 na 45 dnů. Co nový zákon tady, to snížení tolerance a zvýšení přísnosti. Tato atmosféra ve společnosti a v podnikání skutečně nepřiláká zejména mladé lidi pro podnikání, ba právě naopak. A naše ekonomika do budoucna potřebuje silnou střední třídu. A vy jste, vážená vládo, příspěvek takových lidí v celé ekonomice zredukovali pouze na jejich příspěvek do státní kasy. Aktivní lidi zatěžujete další a další administrativou. Nadměrná byrokracie, regulace a pokuty dusí podnikání a vlastní aktivity lidí. A pokračujete ve svém tlaku na drobné živnostníky. Nyní chcete rozšířením EET a novými náklady zatížit tisíce drobných živnostníků, řemeslníků, kadeřnic, švadlen, lékařů, zahradníků a mnohých dalších a z nich chcete vyždímat každou korunu. Na ty malé jste přísní, ale těm velkým nadbíháte, jak tady správně řekl a upozornil pan senátor. Důvod, proč tomu tak je, se možná dá najít ve vyjádření premiéra, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v roce 2013, který tehdy prohlásil: Malé a střední podniky, to jsou klišé a kecy.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 Ne, pane premiére, nepřítomný, my potřebujeme zejména silnou střední třídu, silný střední stav. Takových lidí by si stát měl vážit, a ne jim házet klacky pod nohy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně hovořila o tom, že z EET se stalo nějaké politikum. Ale ve skutečnosti to tak není. Ten spor je podle mě věcný. Tam jde o to, jestli chceme, nebo nechceme několika stovkám tisíc lidí zasáhnout negativně do života, nebo nechceme. Symbol toho, že stát se soustředí na šikanu těch malých a kašle na úniky těch velkých. EET se stalo symbolem této šikany. A současně je to poslední kapka. U nás je extrémně obtížné přejít z garážového podniku do plného úvazku. To nemá žádnou oporu v datech. Prostě to, jestli někdo má, nebo nemá EET pokladnu, a to, jestli vydá, nebo nevydá účtenku, jsou dvě diametrálně odlišné věci. Proto je úplně nedomyšlené zavádět tu třetí a čtvrtou vlnu. Tak to jsou ty věcné důvody, proč Piráti rozhodně podpoří zamítnutí EET. Další věci. Papírový režim je naprosto nefunkční. To prostě není systém, který by mohl fungovat. Vy jste to navrhli schválně tak, aby to prakticky nikdo nepoužíval. Je tam úplně nesmyslné opatření, kde musí živnostník každý den vypisovat úhrn tržeb do nějaké tabulky, kterou pak bude jednou za tři měsíce posílat na úřad. Je tam nesmysl, že zakazujete živnostníkům, aby si tiskli účtenky sami.
Ale co je moc, to je moc. Já jsem poměrně mladý, ale o naší minulosti toho vím dost, abych neprominul výrok, že komunistický puč v roce 1948 bylo pouze masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s Ústavou. Jako sociální demokrat jsem z toho znepokojen dvojnásob. A nedočkali se toho často ani běžní lidé, děti, vnoučata těch, kterým se to stalo, a nějaké veřejné pokání určitě neproběhlo. Ale správně by to pojmenovali tak jako každý normální - okupace. Je o mně známo, že jsem byl kvůli protestu proti pochodu neonacistů dokonce zatčen v centru Prahy. Takže mě zvedá ze židle, když se dozvím, že někdo lže a vyvolává nenávist kvůli koncentračnímu táboru v Letech. Je to lež a zlo, které je neslučitelné s veřejným funkcionářem, druhým nejvyšším funkcionářem této ctěné Poslanecké sněmovny. Řada z vás má ve svém okolí známé, příbuzné, kteří působili v médiích nebo ve veřejném prostoru a nemohli již následně působit. Stačí se podívat na nápady nechat novináře do veřejnoprávních médií volit nebo třeba neschvalovat veřejné zprávy. Trestní odpovědnost není v mých rukou a doufám, že policie to vyšetří sama. Mohl bych mluvit o dalších věcech, ale již budu končit. Ale já jsem nebyl schopen toto přejít, co se děje v posledních měsících. Ano, svoboda slova je asi jedním z hlavních základů toho, v čem chci žít i do budoucna, jedna z nejvyšších hodnot. Ale právě proto si musíme svobodu slova hájit. Pokud dokážeme, že hájíme nějaké etické principy a hodnoty našeho státu, povede to pouze ke kultivaci a k tomu, že v příštích letech a měsících každý zváží, jak se bude vyjadřovat. Zástupce Poslanecké sněmovny v nejvyšších volených funkcích není pouze za sebe. Je i za Sněmovnu a měl by vážit to, jak hovoří. Já nemusím s politikou pana starosty souhlasit.
Ale trošku mě překvapuje ten způsob. Trošku mě překvapuje ta forma. Protože jestli se nemýlím, tak pan poslanec Dolínek je stále člen vládní koalice, která je držena u vlády i díky hlasům poslanců za komunistickou stranu. Pak by vaše slova měla váhu, pak bychom rozuměli tomu, co jste tady před malou chvílí přednesl.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, nicméně vzhledem k tomu, že kolega Dolínek tady otevřel takovou v podstatě perestrojku v rámci vládní koalice, tak se nemůžu tohoto nezúčastnit. Já jsem byl velmi překvapen, když jsem si přečetl v médiích, že pan předseda vlády Babiš se musí omluvit za své výroky o zaplacených demonstrantech. Rozhodl soud a premiér se odvolává. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, kterou bychom měli tady nějakým způsobem vyřešit, že to nemůžeme přejít pouhým mlčením, stejně jako v případě problému, na který upozornil pan kolega Dolínek. A jde o věc, která se týká i bezprostředně této komory, protože se týká demonstrací, které byly tady před Poslaneckou sněmovnou.
Samozřejmě záleží na vůli Poslanecké sněmovny, jestli toto doporučení legislativy, která ho považuje za jediné možné, hlasováním schválí.
Ještě je férové kolegyním a kolegům říct, že ta situace není standardní i z toho důvodu, že ty tři návrhy spolu souvisejí. To by se zase dopustil porušení Ústavy pan předseda Sněmovny.
Jenom poznámka ke stanovisku legislativy. Ústavou tady není uložena žádná lhůta pro odeslání. Ale je to skutečně něco, co je tady nové a čím se vytváří určitá precedentní situace.
Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, já jsem věc konzultovala se svým předchůdcem, který dneska v podstatě působí v Legislativní radě vlády, a ten mi tady posílá esemesku, že je potřeba schválit i ten doprovodný zákon, protože jinak by z toho opravdu byl zmatek. Takže bych prosila aspoň ten doprovodný, protože tady bude nějaká jistota. Máme tedy odlišný právní názor.
Rovněž se kloním k závěru, že bychom neměli ohýbat to, co je v Ústavě zakotveno, a to, že se návrhy zákonů po schválení Poslaneckou sněmovnou - bez ohledu na to, co si o nich myslíme, jestli jsou dobré, špatné, obsahují chyby atd. - postupují prezidentovi republiky a ten už se může zachovat tak, jak uzná za vhodné. Takže byť jde o situaci, která je nestandardní, nejde o situaci, která by se již neopakovala.
Jenom připomínám, že nejsme v rozpravě, to znamená, že mohu dát slovo jenom těm, co mají přednostní právo, a to má paní poslankyně Černochová.
Já bych doplnila pana předsedu Michálka. Ano, už jsme v podobné situaci byli, ale ta podobná situace se týkala přerušení návrhu, který nám vracel Senát. Netýkala se situace, kdy bychom tady měli nějaký balík zákonů, který spolu souvisí. To jenom abychom zase si tady říkali ty věci úplně stoprocentně, jak jsou.
Děkuji. Vítám tady znovu pana senátora. Přivolám poslance a dám o tomto návrhu legislativy Poslanecké sněmovny hlasovat. Zahajuji hlasování.
Tvrdí, že byl svědkem toho, jak nějaká žena lidem říkala, kam si mají jít pro peníze. Podle něj si demonstranty měly zaplatit opoziční demokratické strany. Ty to ale považují za absurdní. Redaktor: Podle vás objednal někdo nebo několik opozičních stran. Pavel Růžička, poslanec ANO: Já si myslím, že určitě. Jakub Pacner, redaktor: Poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO je přesvědčen, že demonstranti za účast na protestech včera před sněmovnou dostali zaplaceno. Poslanec Pavel Růžička měl zaslechnout informaci o rozdávání peněz zhruba ve 2 hodiny ráno v těchto místech na rohu Sněmovní ulice u Malostranského náměstí. Převlíkl jsem, sundal jsem si sako, kravatu, vzal jsem si normální oděv. Oni prošli za mnou za zádama a já slyšel rozhovor, kde si říkali, že do auta se všichni nevejdou, ať transparenty dají vedle a ať si dojdou pro peníze k Hance. Jakub Pacner, redaktor: Do opozice se opřel i na sociální síti. Redaktor - citace Pavla Růžičky: "Takže demokratická žumpo, dobře placený komparz. Největší zlo je Kalousek a ubrečení lidovci. Hodně štěstí v opozici." Pavel Růžička, poslanec ANO: Já bych nerad tady jmenoval, samozřejmě, každý divák usoudí, jaké strany se snažily průběh jednání narušit. Demokratické strany. Pavel Růžička: Demokratické strany. Jakub Pacner, televize NOVA. Moderátor Martin Pouva. A ve vysílání teď už vítám premiéra Andreje Babiše. Dobrý večer. Martin Pouva, moderátor: Pane premiére, my jsme teď slyšeli poměrně vážná obvinění od poslance hnutí ANO Pavla Růžičky. Věříte jeho slovům i přesto, že svá tvrzení nemůže podpořit žádnými důkazy?